Požádám pana kolegu Vyzulu ještě o posečkání. Mám tady dvě faktické poznámky.
My tady posloucháme o systému nemocenské, zdravotní a já nevím jaké státní politiky, ale my tady řešíme dnes v tomto bodu, jak si přečtete na tabuli, zákonné opatření. Takže to je v podstatě vše, co jsem chtěl sdělit - že jde o mírné narovnání té nespravedlnosti, která přivádí systém do deficitu.
Máte slovo, paní kolegyně.
Já bych krátce zareagovala na svého předřečníka jenom v tom, že skutečně jsem byla velmi překvapená, že bývalý pan ministr, který minimálně dvakrát předkládal návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce minulé vládě, nyní tady mluví velmi vehementně o tom, že je tedy proti. Poslední věc. Efektivita v podání TOP 09 a dalších pravicových stran znamená to, co se tady teď děje. Mluvit o efektivitě na úkor pacientů se mi zdá minimálně nemorální!
Slovo má pan kolega Stanjura.
Krátký komentář ke dvěma posledním faktickým připomínkám komunistů. Tak za prvé, krajské nemocnice řídí socialisté a komunisté. Za druhé. Když se podíváte, které nemocnice mají problémy, porovnejte.
Vždyť přece víme všichni, jak to bylo, když pravicová vláda měla pustit korunu levicovým krajům.
Děkuji i za dodržení času.
Děkuji za slovo. Nepochybuji, že mi to vrátíte, pane předsedo. S každým zvýšením platby za státního pojištěnce snižujeme solidaritu.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ještě jedna faktická poznámka Miroslava Opálky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Chtěl bych reagovat na dvě záležitosti - co platí zaměstnanec a co platí zaměstnavatel. To je první poznámka. Co se týká poznámky solidarity a spravedlnosti, to je samozřejmě pravicové a levicové pojetí. Tady se asi nesejdeme.
Než se začneme věnovat návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru, což je bod 7 našeho programu, tak mi dovolte, abych oznámila omluvu jednoho z našich kolegů. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Hájek z hnutí ANO. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru Otvírám rozpravu. Pokud ano, prosím, zvedněte ruku. Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu a Poslanecká sněmovna bude hlasovat. Bude hlasovat o tomto návrhu: "Poslanecká sněmovna potvrzuje pana poslance Marka Bendu ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru." Proti tomuto návrhu? Budeme se věnovat bodu následujícímu, tedy bodu osmému, a tímto bodem je Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců Prosím tedy o slovo zvoleného předsedu mandátového a imunitního výboru... Pan poslanec Jiří Dolejš.
Děkuji, paní předsedající.
Děkuji za toto upřesnění.
Zaprvé jsme ověřili platnost volby všech poslanců a vzali jsme na vědomí, že všichni poslanci kromě poslance Miloslava Bačiaka obdrželi osvědčení o nabytí mandátu poslance. A za další: Konstatujeme, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny byli platně zvoleni.
Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Mým návrhem bude, abychom informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců vzali na vědomí. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi a končím projednávání bodu číslo 8 - Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny Prosím, aby nás informoval o navržených kandidátech, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem při konání volby.
Děkuji. Ještě jednou teď již dobré poledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Rád bych vás informoval o tom, že jediným kandidátem na předsedu Poslanecké sněmovny je pan poslanec Jan Hamáček za poslanecký klub ČSSD. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Teď vás poprosím, abyste mi dovolili říct několik obecných slov k organizaci samotného aktu prvního kola první volby, abychom vše stihli včas a bez zádrhelů. Volební komise připravila 199 hlasovacích lístků, které jsou opatřeny otiskem razítka Poslanecké sněmovny s textem tajná volba a parafami dvou ověřovatelů volební komise. Na hlasovacím lístku je uveden kandidát na volbu a je označen pořadovým číslem.
Je faktem, že tato částka měla být v souladu s uvedenými daty vyšší. Situaci považujeme za velmi závažnou. Kvalitní a dostupné veřejné zdravotnictví je myslím jednou ze základních hodnot civilizované země, za kterou Českou republiku rozhodně považuji, a věřím, že budeme moci považovat i do budoucna. To by de facto znamenalo znemožnění platit jakékoliv pojistné za tyto osoby.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jestliže v případech předchozích dvou zákonných opatření si Senát tím, že neschválil původní návrh, vynutil nepřímo, aby zákonná opatření byla předložena, pokud tedy bylo trváno na účinnosti rekodifikace občanského zákoníku, tak v tomto případě to nebylo. Většinou jsou to lidé staří a lidé, kteří nemají možnost si zdravotní péči za hotové peníze zajistit. Co se týká projednávání v Senátu, diskuse byla spíše o tom kolik. Tolik informace o projednávání v Senátu. Věřím, že i tady bude návrhu vlády vyhověno, protože jsem přesvědčen, že to je pro dobrou věc, pro zajištění dostupného zdravotnictví pro občany naší země.
Prosím v obecné rozpravě paní poslankyni Soňu Markovou, připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Hezký večer. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vyjádřila krátce stanovisko poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy k tomuto zákonnému opatření. Již tehdy jsme důrazně upozorňovali na asociální snahu tehdejší pravicové vládní koalice podřezat solidární příjmy do veřejného zdravotního pojištění a nahradit je penězi z kapes pacientů. Opakovaně jsme předkládali nejen návrhy na navýšení těchto plateb, ale také na zrušení stropu na pojistné pro nejbohatší příjmy. Jakousi mantrou předcházejících vlád se ovšem stalo zvyšování vnitřní efektivity systému veřejného zdravotního pojištění, kterým se měl tento systém vyrovnat s nedostatkem finančních prostředků. Nyní je jasné, že se tento systém v posledních letech dostal do značného deficitu, který již není možné vyrovnat vnitřními úsporami. Celková bilance systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 tak dosáhne záporné hodnoty ve výši 8 mld. korun. A co zatím dělal stát? Prostředky z výběru DPH se přitom stávají příjmem státního rozpočtu, aniž by byl jejich výpadek v systému veřejného zdravotního pojištění zohledněn.
Toto opatření, které bylo přijato v roce 2006, potom následně s úhradovou vyhláškou, která byla velmi restriktivní, došlo k nárůstu příjmů zdravotních pojišťoven tak, že na konci roku 2008 byly přebytky zdravotních pojišťoven 40 miliard korun. A tyto prostředky, které byly ve zdravotních pojišťovnách, se podle tehdejších návrhů zákonů, které byly připraveny, měly stát majetkem transformovaných a později privatizovaných zdravotních pojišťoven. Ty rezervy se v průběhu let vyčerpaly. V letech 2006 až 2013 byla přijata řada opatření, která zvýšila náklady zdravotnických zařízení a která způsobila vyčerpání těchto rezerv. Pokud chceme mluvit o efektivitě systému, tak musí být systém transparentní, a to není. Smlouvy jsou neveřejné, tajné, i cenová ujednání. Potom musí dojít jednoznačně k tomu, že musí být sjednoceny platby všem zdravotnickým zařízením. To také není v současné době. A potom musí dojít k uzavření penězovodů, které bohužel v tomto systému jsou velké a odčerpávají významné finanční prostředky. Proto je nutné v současné době toto opatření, které je předkládáno, schválit.
Slovo má pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan ministr Holcát.
Ani já jsem původně, vážené kolegyně, kolegové, nechtěl vystupovat, ale vyprovokovala mě ta debata o efektivitě a podobně. Oddlužili jsme střední školy, které byly předlužené a které nám tehdy stát převedl, a byli jsme připraveni oddlužit i krajské nemocnice. Měsíčně padaly do dluhů. Byli jsme nuceni udělat některá opatření a neměli jsme v rukou nástroje, o kterých tady bylo zmiňováno. Museli jsme udělat některá nepopulární opatření, která levice kritizovala. Vzpomínám na Davida Ratha, který říkal, co všechno špatného a zločinného děláme ve Středočeském kraji, a já se teď nedopustím faulu, abych připomínal některé současné věci, které se ve středních Čechách dějí. Spíš připomenu skutečnost, že se nakonec podařilo dostat nemocnice do černých čísel. Nemocnice, které Středočeský kraj privatizoval a jsou v privátních rukách, jsou na tom lépe než státní nemocnice. Mají to těžké, to je pravda, protože jsou tady nerovné podmínky. Ne všechna zdravotnická zařízení dostávají za stejné výkony stejné peníze. To jsou věci, které se musí postupně začít měnit. Tato situace tam je. Privátní nemocnice hospodaří slušně i za nerovných podmínek financování ve zdravotnictví. A proč by si dělali nepříjemnosti? Tak navrhnu: Dolijte peníze. Děkuji za pozornost.
Pana Petra Kořenka, to je první.
Dobrý večer dámy a pánové. Já jenom k tomu, co jsem tady slyšel, a k špatně hospodařícím nemocnicím. Já bych se chtěl spíše zeptat: Myslíte si, a když opomenu to, že mnoho lukrativní péče přešlo do soukromých nemocnic a na ty krajské zůstalo to, co musí v tom regionu zajistit, že když se každý rok mění vyhláška, že můžete dlouhodobě plánovat? Když si připravíte nějaký plán a vy nevíte, co změní, nebo co spatří světlo světa za půl roku? Pak se vás ptám: Když si připravíte finanční plán a objeví se zvýšená sazba DPH, kde se přeřadí položky a udělá to v rozpočtu nemocnice 7 miliónů během roku, myslíte si, že to ten rozpočet nepoznamená? A pak ještě jedna poznámka. Malé pojišťovny, pokud nepodepíšete dodatek obecně, protože máte možnost vyjednávat, tak by měly postupovat podle vyhlášky. Nepostupují. Nechtějí na to přistoupit.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi.
My tady neřešíme reformu zdravotnictví. Vím, jak to vypadá. Víme, že hrozí kolaps třetiny nemocnic. A my teď děláme první pomoc. A pak začne někdy reforma zdravotnictví. Vykládat tu různé teorie, to je teď zcela zbytečné.
Děkuji za dodržení času. To je poslední faktická poznámka. Pane poslanče, máte slovo. A připraví se Radim Fiala s přednostním právem.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Bendla, protože se mi zdá, že co se děje kolem Prahy, nemusí být pravda v ostatních částech republiky. V našem Olomouckém kraji je soukromá nemocnice v okresním městě Jeseník. Takže ne všechny soukromé nemocnice jsou schopny pracovat, jak mluvil pan poslanec Bendl.
Děkuji panu poslanci Neklovi i za dodržení času. S přednostním právem pan poslanec Radim Fiala, předseda klubu hnutí Úsvit, a připraví se pan kolega Běhounek.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, argument, že zdravotnictví potřebuje pomoci, chápeme a vnímáme velmi silně. Zvýšení platby za státního pojištěnce má být záchranný nouzový kruh. Určitě rozumím argumentům o vlivu zvýšení DPH na ceny lékařské péče. Podobně špatný dopad na hospodaření zdravotních zařízení bude mít oslabování kurzu koruny, do kterého se pustila Česká národní banka. Všechno to je jasná zpráva pro českého daňového poplatníka. Než zvedneme ruce, chci pro vaši informaci připomenout dvě mediální vystoupení ředitelů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Scéna první, Radiožurnál, bývalý ředitel VZP Horák - cituji: "My děláme elektronické aukce na léky, které se používají pouze v nemocnicích. Podobný potenciál je u řady léků. A kdybychom dostali kompetence, které se dnes týkají jenom vlastně několik desítek preparátů v té nemocniční péči, třeba u zdravotnického materiálu, který stojí desítky miliard korun, tak tam by došlo k obrovským úsporám. Potřebujeme hlavně přinutit odpovědné odpovědně hospodařit s veřejnými prostředky a potřebujeme vyrovnat v dobrém i zlém postavení Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních zdravotních pojišťoven. Pokud to neuděláme, budeme dál přijímat peníze od daňových poplatníků a posílat miliardy do černé díry. České zdravotnictví přece není zadarmo. Na jednání poslaneckého klubu hnutí Úsvit jsme se rozhodli zvýšení platby podpořit - se zaťatými zuby. A to pouze s ohledem na možné akutní dopady zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro občany. Jak dokazují citovaná mediální vystoupení ředitelů Všeobecné zdravotní pojišťovny, jsme dnes bohužel v situaci, kdy zdraví, životy lidí a sociální situace pracovníků ve zdravotnictví jsou spolehlivým rukojmím velkého byznysu s veřejnými prostředky. Máme dvě možnosti. Buď to změníme, nebo budeme dál hrát divadlo a drát z lidí peníze. Naše politické hnutí připraví a také konstruktivně podpoří návrhy, které přinesou do systému veřejné zdravotní péče větší hospodárnost, odpovědnost a průhlednost.
Děkuji panu předsedovi Radimu Fialovi.
To, co tady padlo, tady už bylo řečeno snad stokrát. Ministerstvo, které stanoví úhradovou vyhlášku. A tady jste slyšeli, kolik korun už se z toho vyčerpalo, jakým způsobem to šlo, co všechno se tady dělo. A Všeobecná zdravotní pojišťovna platila podle úhradových vyhlášek. Prosím, ano, zveřejněme smlouvy.
Děkuji panu poslanci Běhounkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážená vládo a všichni, co jste tady. Přiznám se, že byste mě skoro rozplakal, když jsem slyšel ty řeči, okolo toho, jak to zdravotnictví vlastně bylo hezké, jak to dobře fungovalo. Vy víte dobře, co jsme si všechno říkali na Radě hospodářské a sociální dohody. To možná mnoho lidí neví! Úpravou daní, které se odehrály, ať už to byla progrese, ať už to byla daňová záležitost právnických osob, ať už to byly stropy, ať už to byly všechny tyhle věci. To je první poznámka. Proč bylo to dépéháčko? Aby se zasanovala důchodová reforma, která končí tak, jak končí, která je nesmyslnou reformou s druhým pilířem. A my jsme vás několikrát vyzývali se zaměstnavateli, abyste odstoupil. Protože zdravotnictví se dostalo do situace, která byla neúnosná. A krize ve zdravotnictví dnes je taková, že jsme na Titaniku -
Vážené dámy, vážení pánové, já se pokouším pomocí gongu přivolat do jednacího sálu všechny naše kolegy, tak abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Jako prvního požádám nyní o slovo předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka. Prosím vás, pane předsedo, abyste nás informoval o výsledku tajné volby předsedy Poslanecké sněmovny.
Dámy a pánové, dobré odpoledne vám přeji. Vidím, že jsme bedlivě sledováni, takže informace tečou velmi rychle. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych vás v tuto chvíli oficiálně informoval o výsledku dnešní první volby a prvního kola první volby předsedy Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že volební komise vydala celkem 198 hlasovacích lístků a bylo odevzdáno v součtu platných i neplatných opět 198 hlasovacích lístků. Pro poslance Jana Hamáčka bylo odevzdáno, tedy hlasovalo ano, celkem 195 poslanců. Konstatuji, že v prvním kole volby byl předsedou Poslanecké sněmovny zvolen pan poslanec Jan Hamáček.
Dámy a pánové, já ještě chvilinku zůstanu na této židli, a to pouze proto, abych od tohoto mikrofonu popřála nově zvolenému předsedovi Poslanecké sněmovny za nás všechny mnoho úspěchů a zároveň ho požádala o jeho slovo.
A mně, prosím, dovolte, abych vám v této chvíli poděkoval za vaši důvěru. Funkci předsedy Poslanecké sněmovny přijímám s pokorou a těším se na spolupráci s jedním každým z vás. Jsem si plně vědom, že na tomto místě jsem tlumočníkem a nositelem společné vůle a společného úsilí všech nás dohromady." Tento sněmovní sál byl v minulosti často svědkem ostré výměny názorů mezi poslanci zastupujícími různé poslanecké strany a názorové proudy. To je jistě přirozené a k parlamentní demokracii to patří. Přesto se to může dít v atmosféře, která bude více prodchnuta duchem tolerance a spolupráce, a já bych velmi rád k této atmosféře přispěl. Ve své nové funkci bych chtěl spolu s vámi zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny v očích veřejnosti a mám naději, že Sněmovna v tomto novém volebním období se stane opravdovou konstruktivní dílnou, ve které budou přijímány takové zákony, které budou ku prospěchu naší země a všech jejích občanů. V součinnosti s Kanceláří Poslanecké sněmovny chci také vytvářet kvalitní zázemí pro práci poslankyň a poslanců a jsem připraven na případnou diskusi se všemi poslaneckými kluby na toto téma. Dámy a pánové, přeji si, abychom všichni přistoupili k našemu společnému dílu odpovědně a měli odvahu ve svých rozhodnutích vždy dávat na první místo zájmy republiky a jejích občanů. Přeji vám hodně sil, pevné zdraví a nám všem, ať se v naší poslanecké práci daří.
Je to mimořádný tvůrce se světovým renomé, který bohužel v letošním roce zemřel, ale jeho dílo známe úplně všichni, protože se s ním setkáváme nejčastěji. Je tvůrcem našich bankovek. Čili tuto dokumentaci k možnosti užívání loga pro Poslaneckou sněmovnu předám též panu předsedovi.
Ještě jednou tedy: na levé straně pro poslance s příjmením podle abecedy A až K, na pravé straně místnosti pro poslance, jejichž příjmení začínají písmeny L až Z. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, až budete přicházet pro volební lístky, abyste přednesli své jméno, abyste se představili, ať je to rychlejší. A na závěr ještě jedna prosba: Volební komise - v té rychlosti by se mohlo stát, že si omylem z té hromádky vezmete dva volební lístky, tak si prosím zkontrolujte, že si opravdu berete jeden. Ve volební místnosti v zadní části před vstupem na terasu je umístěno osm zástěn pro úpravu hlasovacích lístků, o té úpravě jsem hovořil, a dvě zapečetěné volební urny. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný. Tak snad bude jasno. V prvním kole je předsedou Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, v případě dnešním je to tedy jediný kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud kandidát nadpoloviční většinu přítomných nezíská, koná se druhé kolo volby. To proběhne s novým kandidátem anebo novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby.